Příjemcem příspěvku je tedy osoba, které je zvláštní pomůcka určena, a ta se následně stává jejím vlastníkem. Je to tedy případ i příspěvku na zakoupení motorového vozidla. Na tuto situaci úřad práce jako orgán příslušný k rozhodování o přiznání příspěvku na zvláštní pomůcku nereagoval a nadále vydává toto rozhodnutí, aniž by vyžadoval příslušná rozhodnutí soudů.
K tomu pak dodal: "Byla velkou postavou našich dějin počátkem 14. století. Za své postoje ke správě české země a svůj vztah k církvi, především k řádu cisterciáků, si blahořečení jistě zaslouží..." Ne, k tomu se nehodlám vyjadřovat. To Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky nepřísluší. To přísluší Arcidiecézi pražské a posléze Kongregaci pro blahořečení a svatořečení v Římě. I mnozí další odborníci připomínají, že přílišné Eliščiny ambice spolu s nedostatkem diplomatického talentu vedly k tomu, že se postupem let dostala do zjevné politické izolace. Eliška Přemyslovna tak přišla o veškerý politický vliv v zemi a nikdy jej již nenabyla. Nelze opomenout ani skutečnost, že jí v tvrdé reakci na politické intriky manžel Jan Lucemburský odebral již v roce 1319 na celý život tříletého Václava, tedy pozdějšího Karla IV. Dolnorakouského, manžela její dcery Markéty. Její boj o moc byl ukončen," uzavírá zmíněná citace. Zbýval jen boj o spásu věčnou. Silně nábožensky založená Eliška byla již před sňatkem s Janem Lucemburským naplněna touhou zasvětit svůj život Bohu. "Chtěla se jeptiškou státi," napsal hlavní autor Zbraslavské kroniky a velký Eliščin obdivovatel opat Petr Žitavský. O křesťanském životě Elišky Přemyslovny nemůže být tedy pochyb. Eliška byla především příznivkyní kláštera cisterciáků na Zbraslavi. Významně se zasazovala i o svatořečení Anežky Přemyslovny. V zemi tenkrát vykrystalizovaly dvě skupiny šlechty, jedna vedená Jindřichem z Lipé a Eliškou Rejčkou, druhá Eliškou Přemyslovnou a jejím spojencem Vilémem Zajícem z Valdeka. Za jeho vlády české království i jeho obyvatelstvo zaznamenalo všestranný rozvoj. Právem je považován za jednoho z nejvýznamnějších panovníků v historii naší vlasti. Vláda v této souvislosti doporučuje znovu zvážit, zda by neměl být významný den věnován právě jemu a jeho činům nežli jeho rodičům. Stejně tak jsem rozuměl těm z vás, kteří jste s obdobným názorem vystoupili v rozpravě v rámci prvního čtení projednávané novely. Dámy a pánové, děkuji za pozornost.
Děkuji panu poslanci Miroslavu Grebeníčkovi.
Vážený pane místopředsedo, milé kolegyně, milí kolegové, aniž bych teď komentovala svého předřečníka, vaším prostřednictvím, pane předsedající, je vidět, že ženy, které jsou inteligentní, emancipované a mají určité ambice, v jakémkoli století musí počítat s velikými riziky. Ale já budu mluvit o něčem jiném. Využívám této příležitosti k tomu, abych opět otevřela věc, která se tady řešila už jak na půdě poslaneckých kanceláří, v atriích, v Senátu jsme o tom hovořili.
Pan ministr mi teď avizoval, že na ministerstvu je k tomu zatím neutrální stanovisko, věřím, že to bude pochopeno správně. My si myslíme, že je to až možná moc tvrdé, zbytečné omezení. Poslední je tady kolega Jaroslav Foldyna, který teď před malou chvílí dal návrh 3696, asi si ho odůvodní, vysvětlí sám. Já jsem si ho teď rychle načetl, chápu ho jako drobnou opravu u multimodálních překladišť, kde dnes je můžeme pouze modernizovat, pouze tedy investovat. Přítel Foldyna navrhuje, aby se mohla nejenom modernizovat, ale i opravovat, čemuž já za sebe rozumím, ale samozřejmě půjdeme ještě do garančního výboru a tam si to vydiskutujeme. Takže děkuji za pozornost.
Takže nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Kučera, po něm s faktickou poznámkou pan poslanec Junek a pan poslanec Seďa.
Já jsem chtěl jenom krátce reagovat na slova pana ministra dopravy a jeho slova o Státním fondu dopravní infrastruktury.
Prosím, pane poslanče.
Druhá věc.
S další faktickou poznámkou pan poslanec Seďa.
Není moc běžné komentovat ještě předtím, než jsem se přihlásil ke svému pozměňovacímu návrhu, jakýkoli pozměňovací návrh. Ale víte, Státní fond dopravní infrastruktury, tak jako je název dopravní, tak si myslím, že i letecká doprava, letecká infrastruktura do toho spadá, tak jako železniční, která tam je, silniční a vodní. Takže z mého pohledu je to jasné.
Děkuji panu poslanci Seďovi. Ptám se na závěrečná slova pana ministra, případně pana zpravodaje. Není zájem. Neeviduji návrh na vrácení zákona garančnímu výboru k novému projednání, zahajuji tedy podrobnou rozpravu, do které se jako první přihlásil pan poslanec Kolovratník. Jste přihlášen do podrobné rozpravy.
Děkuji.
Prosím, pane poslanče.
Zdůvodnění je uvedeno v tomto sněmovním dokumentu. Chci jenom říct jednu věc nad rámec tady toho zdůvodnění, že financování infrastruktury spadající do oblasti civilního letectví je v současnosti znevýhodněno proti jiným druhům dopravy a financování jak údržby, tak rozvoje infrastruktury spočívá veskrze na provozovatelích. Takže bych poprosil o podporu svého pozměňovacího návrhu. Děkuji.
Děkuji panu poslanci Seďovi. Dalším řádně přihlášeným je pan poslanec Klaška.
Jenom krátké odůvodnění. To je vše, děkuji za pozornost.
Děkuji panu poslanci Klaškovi. Nyní řádně přihlášený pan poslanec Jaroslav Foldyna.
Tento návrh je ve shodě s navrhovatelem zákona.
Děkuji vám, kolegyně a kolegové, za podporu tohoto návrhu.
Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, hlavním cílem předloženého návrhu zákona je rozšíření okruhu činností, které může ze svého rozpočtu Státní fond dopravní infrastruktury financovat, a to zejména za účelem zefektivnění procesu vícezdrojového financování dopravní infrastruktury, čímž dojde k rozšíření okruhu kvalitních projektů, na něž bude možno čerpat prostředky z fondů Evropské unie. Navrženou změnou právní úpravy nebude dotčen celkový objem prostředků, s nimiž fond hospodaří. Návrh zákona projednal hospodářský výbor a výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Oba výbory návrh zákona doporučují projednat ve znění přijatých pozměňovacích návrhů, přičemž pozměňovací návrh přijatý výborem pro veřejnou správu a regionální rozvoj je totožný s pozměňovacím návrhem, který přijal na svém zasedání i hospodářský výbor. Ministerstvo dopravy s přijatými pozměňovacími návrhy souhlasí.
Své vystoupení v roli zpravodaje garančního hospodářského výboru omezím na to nejnutnější, abych rozpravu zbytečně nezdržoval.
Nyní prosím zpravodajku výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Aha, není to zpravodajka, je to zpravodaj.
Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, vážené dámy poslankyně, vážení páni poslanci, přeji vám příjemné dopoledne. Dále zmocňuje zpravodaje výboru, aby s usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu, a pověřuje paní předsedkyni výboru, aby usnesení zaslala předsedovi Poslanecké sněmovny.
Otevírám obecnou rozpravu, do které se nejprve s přednostním právem přihlásil pan předseda poslaneckého klubu ODS Zbyněk Stanjura. Prosím, pane předsedo.
Děkuji za slovo. Chci říci, že s tím návrhem zákona náš klub nemá žádný problém. Ty dotační tituly, které jsou jak pro zvýšení bezpečnosti na silnicích...
Omlouvám se, milé kolegyně, milí kolegové, prosím o ztišení hluku v sále! Přeneste své hovory do předsálí a do kuloárů.
Pak ještě jedna prosba, pane ministře.
Děkuji a konstatuji, že jsme pro dnešní den ukončili projednávání odpovědí na písemné interpelace poslanců.
Určitě nemusím zmiňovat i pozdější události z roku 1989, ty jsou v čerstvé paměti všech zde přítomných. Čili to je další důvod, proč bychom měli určitým způsobem vzdát památku těmto událostem i změnou toho názvu a začleněním mezinárodního dne studenstva do názvu 17. listopadu.
Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Slibuji, že budu velmi stručný. A chci poděkovat i poslancům, kteří se pod tento návrh podepsali.
Děkuji panu poslanci Petru Bendlovi. To byl poslední přihlášený do obecné rozpravy. Ptám se, jestli se někdo do obecné rozpravy hlásí. Nikdo se nehlásí. Obecnou rozpravu končím. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova.
Děkuju. V článku II Účinnost: Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Dále v podrobné rozpravě vystoupí pan poslanec Roman Sklenák. Prosím, pane předsedo, máte slovo. Děkuji panu poslanci Sklenákovi. Nyní v podrobné rozpravě paní poslankyně Helena Válková. Děkuji. Nyní pan poslanec Petr Bendl, zatím poslední přihlášený v podrobné rozpravě. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Pozměňovací návrh zní: "Článek I Změna zákona o státních svátcích.
Děkuji panu poslanci Bendlovi. To byl poslední písemně přihlášený do podrobné rozpravy. Není tomu tak. Končím podrobnou rozpravu. Je zájem o závěrečná slova? Ano. Pan zástupce navrhovatelů.
Jestli se již nikdo nehlásí, končím podrobnou rozpravu. Ptám se na závěrečná slova pana ministra, případně pana zpravodaje. Končím tedy druhé čtení tohoto návrhu zákona.
Nyní žádám zástupce navrhovatelů, aby se ujal slova, pokud má v úmyslu uvést druhé čtení. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Tímto významným dnem by měl být podle předkladatele původně, a teď říkám původně, 31. srpen pod názvem Spojení přemyslovské a lucemburské dynastie. Stanovisko vlády je negativní. Já osobně s ním nesouhlasím, s tímto negativním stanoviskem vlády. V současné době jsou v systému načteny některé pozměňovací návrhy. Předpokládám, že se k nim jednotliví poslanci přihlásí. Tak se stal součástí usnesení garančního výboru.
Otevírám obecnou rozpravu ve druhém čtení. Připraví se paní kolegyně Válková.
Troufám si tvrdit, že ti, kdo se orientují v historii českého státu a mají představu o složitosti případných odborných, ale i laických polemik na téma spojení přemyslovské a lucemburské dynastie, jistě docení polemický potenciál skrytý ve vládním konstatování o spíše jen historické události bez hlubšího soudobého významu. Mám mnoho dalších snů," cituji stále jeho slova, "které bych rád s pomocí Boha a vás všech uskutečnil."
Já jsem u toho samozřejmě nebyl, ale ten důvod byl tehdy takový, že pokud zůstaly ministerstvu prostředky nevyčerpané, tak automaticky propadly zpět do státního rozpočtu. Tehdy zákonodárci vymysleli, já bych řekl ve chvályhodné snaze uchránit prostředky na dopravní infrastrukturu, Státní fond dopravní infrastruktury. Už to nepotřebujeme. Už to opravdu nepotřebujeme. Považuji to za lepší řešení. To skutečně není věc, která se dá udělat v rámci týdnů nebo měsíců. Z logiky věci veřejnost se domnívá, že všechno má v rukou Ministerstvo dopravy. Nicméně za náš klub říkám, že podpoříme v závěrečném čtení tento návrh zákona, ale bereme to jenom jako drobné vylepšení, a že to žádná systémová změna není, a ani nebyla slibována, je třeba spravedlivě říct.
Děkuji panu předsedovi. Prosím, pane poslanče, vaše celé dvě minuty.
Dobrý den, děkuji, pane předsedající. Já jenom takový stručný dotaz. Já jsem na to upozorňoval a nějakým způsobem jsem požadoval, jestli je možné to do té novely zahrnout.
Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, já bych si dovolil zareagovat na připomínky, které tady zazněly. Vezmu to od konce. Ano, lze to tak udělat a ve Vysokém Mýtě a v jiných místech už jsme to takto vyřešili. My jsme ušetřili národní zdroje. Ale co se nám povedlo, povedly se nám projekty, které jsme financovali z národních zdrojů, přealokovat na evropské peníze. To znamená, nám zbyly národní peníze na to, abychom ty peníze mohli převést na opravy dvojek a trojek. Necítím se úplně oprávněn o tom nějak hluboce debatovat, nicméně s myšlenkou zrušit Státní fond dopravní infrastruktury v tomto roce i v minulém několikrát přišel i pan Babiš, takže budete mít určitě spojence pro tento krok. Já si myslím, že minimálně po dobu evropských dotací by ten fond měl své opodstatnění.
Děkuji panu ministrovi.
Jak jsem avizoval teď v obecné rozpravě, v několika větách bych se rád vyjádřil k pozměňovacím návrhům jak svým, tak svých kolegů. Ale také budu reagovat na pana poslance Zbyňka Stanjuru. A oceňuji, že Zbyněk Stanjura je v tomto konzistentní. Přiznám se, dneska už to vidím trochu jinak a nebyl bych si já za sebe až tak jistý. Ale jak jsme si řekli, to skutečně není teď k tomuto zákonu. A určitě bude dobré třeba právě na půdě hospodářského výboru tu debatu otevřít. Tak ale pojďme se věnovat tomu zákonu. Jsou to většinou malé potoky nebo malá vodní díla a správce toku tu investici logicky nechce. Takže tam za mě určitě bude vysloven souhlas a budu tento návrh podporovat. Tam ve vší úctě ke koaličnímu partnerovi, tam bych prosil o opatrnost. Protože ono to souvisí právě s těmi letišti. A pamatujme na to, ono to bude na hospodářském výboru diskutováno, že ten balík, ten zdroj peněz, který rozdělujeme, je stále stejný. Ten se prostě nezvětší.
Rozumím tomu kroku, proč byl takto učiněn. Ve zbývajících rámcových vzdělávacích programech prostě matematika není dopracována v takovém počtu vyučovacích hodin, aby mohla být odmaturována v té první fázi. Takový student ale v podstatě dostane úplně stejný certifikát jako student gymnázia, který v současné chvíli maturuje pouze ze čtyř maturitních předmětů a z toho - a teď mě poslouchejte dobře - ve státní i profilové části může maturovat ze stejných předmětů, tedy vlastně ze dvou předmětů. A my říkáme, že oba tito studenti mají naprosto shodnou maturitní zkoušku. U studentů odborných škol se jeden předmět profilové maturitní zkoušky většinou skládá jako soubor z několika dílčích předmětů, které student studoval v průběhu studia. Musím přiznat, že v době, kdy my říkáme, že potřebujeme podporovat technické a přírodovědné předměty, dostáváme paradoxně tyto technické a přírodovědné předměty do hendikepu. Vracím se opět k oboru agropodnikání. Agrární komora v jednom okrese udělala průzkum, kolik zaměstnanců budou podniky v okrese potřebovat do roku 2020 vyměnit. Většina z nich s maturitní zkouškou. A my ještě říkáme, že tyto obory postavíme do hendikepu. Já prosím, abyste vzali v úvahu tato fakta, která se snažím zde přednést, a v momentě, až budete hlasovat o mém pozměňovacím návrhu, který bych ráda načetla v podrobné rozpravě, mě v mém záměru snížit počet maturitních oborů s maturitní zkouškou z matematiky podpořili.
Dámy a pánové, přeji pěkný podvečer. Než budeme pokračovat v rozpravě, přečtu dvě omluvenky. Dále přihlášený do rozpravy je pan poslanec Laudát, připraví se paní poslankyně Černochová. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Původně jsem myslel, že bych tady začal recitovat libanonskou poezii, abych to oživil v rámci vzdělání, když jde o vzdělání, ale byl jsem tady varován, že by mi mohlo jít o zdraví, tak se zdržím těchto kroků. Je to pozměňovací návrh paní docentky Putnové. Nebudu číst jednotlivé dílčí, protože se jedná o velice rozsáhlý materiál, jenom krátce k tomu. Jako české školy v zahraničí lze označit instituce či aktivity, které v zahraničí zabezpečují potomkům českých občanům zachování znalosti českého jazyka a českých reálií. Konkrétně jde zejména o devět českých škol bez hranic, které jsou zároveň krajanskými spolky koordinovanými českým občanským sdružením Česká škola bez hranic. Zase tady nebudu číst konkrétní úpravy, jenom krátce. Jedna část se týká návrhu, který umožní individuální vzdělávání i na druhém stupni základních škol v zásadě za stejných podmínek jako v současné době na stupni prvním, s výjimkou zvýšeného požadavku na vzdělání osoby, která bude žáka vzdělávat. Není pochyb o tom, že vzdělávání je výkonem veřejné správy, a to bez ohledu na to, zda je uskutečňováno ve škole zřízené veřejným, či soukromým zřizovatelem. Stát tedy odpovídá za jeho kvalitu bez ohledu na osobu poskytovatele, a to dokonce i v případě, že neprobíhá ve škole, ale mimo ni na základě individuálního vzdělávání. Jedná se zejména o to, že obecnými cíli by mimo jiné byl i rozvoj osobnosti člověka... Můžu poprosit, aby...
Já samozřejmě chápu, že asi by byl blázen, kdyby jmenoval někdo do čela inspekce někoho ze svého okolí, nicméně mám určité výtky k jeho působení na ministerstvu, a tou jednou z těch hlavních výtek je to, jak se zachoval při jednání o prolomení limitů. Já si myslím, že ministr životního prostředí by nám tady před Sněmovnou mohl znovu zopakovat, jak hlasoval na vládě k prolomení těžebních limitů.
Prosím pana poslance Bendla a po něm dostane prostor pan ministr.
Druhá věc. Podle mých informací byl šéfem České inspekce životního prostředí pan Geuss, jestli to říkám správně, jmenován několikrát v průběhu roku a půl. Já myslím, že možná tehdy stačilo počkat ty dva měsíce.
Děkuji za slovo. Já, když dovolíte, začnu odzadu, začnu od pana kolegy Bendla. A já jsem opravdu měl zájem vybrat z 27 lidí toho nejlepšího. Ten inzerát vyšel v Hospodářských novinách, vyšel na Jobs, prostě jsme to udělali. To bych se přece choval úplně obráceně. Toho člověka bych vybral okamžitě, protože prostě bych se choval tímto způsobem.